Reagujeme na skutečnost, že ani analytický materiál Ministerstva financí, ani reakce příslušných ministrů vlády či předsedy vlády na dotazy médií, a to po dobu celého jednoho týdne od představení balíčku, odpovědi na tyto urgentní a legitimní otázky ani v náznaku neposkytují." Je příznačné, že je to právě ministr financí z ODS, který se do historie zapíše jako ministr, který za jeden rok zadlužil Českou republiku nejvíce ze všech ministrů v historii. Číslo, které dokonce překonalo i covidový rok 2020 s uzavřenou ekonomikou a s největším propadem ekonomiky v historii této země. A číslo ke konci dubna tohoto roku? Rozpočtově odpovědná vláda nás zadlužila o dalších 200 miliard. Výsledek jeho hospodaření je propad do rekordního dubnového deficitu. A to se nepotýkáme ani s lockdownem, ani s pandemickým propadem hospodářství. Samozřejmě proto, že státní kasu naplno dohání zmíněné účetní triky, které už potvrdila řada nezávislých ekonomů. Takže si pravděpodobně zopakujeme loňský scénář, kdy zůstalo nedočerpáno 54 miliard korun; Loňské čerpání EU prostředků katastrofa! Letos bída pokračuje. Zatímco se pětikoalice pýří (?) fiktivním úsporným balíčkem, laxností pánů ministrů Stanjury a Síkely nám každý rok ujíždí desítky miliard evropských peněz, a to jak z končícího programového období, tak z toho nového, kde je pro Českou republiku díky naší minulé vládě alokován bilion korun. Toto jsou skutečné důvody, proč hodláte zvyšovat daně. Že lidé, kteří topí elektřinou, platí z roku na rok každý měsíc i více než dvojnásobek. Dovolte mi uvést konkrétní případ modelové rodiny. Manžel řemeslník v režimu paušální daně, manželka účetní s průměrným platem.
A nyní je s přednostním právem přihlášená paní předsedkyně Schillerová. Takže nyní je přihlášena. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Dámy a pánové, rozmohl se nám tady v Poslanecké sněmovně takový nešvar. Každý významný záměr se totiž musí opírat o analýzu dopadu regulace, jejíž důležitou součástí je kvantifikace rozpočtových dopadů. Následné politické střety se pak odehrávají zde v Poslanecké sněmovně, mimo jiné díky argumentům a číslům, které vzejdou z této precizní práce úředního aparátu. Mám však důvodnou obavu, že tento desetiletí respektovaný úzus dostává v posledních měsících, ale zejména v posledních dnech významně na frak. Jako předsedkyně nejsilnějšího poslaneckého klubu a bývalá ministryně financí cítím zmar a beznaděj, pokud samotný zákon roku, kterým je zákon o státním rozpočtu, obsahuje prokazatelné účetní triky a chyby v rozsahu přesahujícím 150 miliard korun. Jaký má význam, abychom se dohadovali o milionech či desítkách milionů, když představitelé této vládní koalice odhlasují zákon o státním rozpočtu, který má s realitou společného asi tolik, co konec mayského kalendáře s koncem světa? Bohužel aktuální pokladní plnění státního rozpočtu, které v těchto dnech pravděpodobně atakuje baťovských 295 miliard deficitu, je toho tím nejlepším, nebo možná spíš nejhorším, důkazem. Budu zcela konkrétní. Všichni si pamatujeme tu dlouhou schůzi, na které jsme řešili situaci způsobenou tím, že ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdohlavě nezapočítal reálné a mandatorní výdaje státu spojené s mimořádnou valorizací důchodů do státního rozpočtu. Ano, pro tuto vládu bylo mnohem důležitější mít v návrhu rozpočtu pěkné baťovské číslo 295 miliard deficitu, než do něj odpovědně promítnout minimálně mandatorní výdaje státu, kam mimořádná zákonná valorizace penzí patří. Nepochybuji, že nikdo z vás si nedovede představit, že by si svůj rodinný rozpočet naplánoval bez započítání hypotéky, nájemného, platby za elektřinu nebo jiného z vašich povinných výdajů. Zákon o státním rozpočtu má další nedostatky, z nichž každý jeden by v dřívějších dobách pravděpodobně vedl k odvolání ministra financí z jeho funkce. Rozpočet nepočítá s 15 miliardami korun na zmíněnou mimořádnou valorizaci penzí. Státní fond má proto vydat vlastní dluhopisy, ty budou méně výhodné, než by si půjčoval stát. Rozpočet počítá s 50 miliardami pro Ministerstvo životního prostředí z takzvaného Modernizačního fondu. Bohužel tento rukopis, rukopis fíglů, triků, netransparentnosti, vláda vtělila i do svého údajného ozdravného balíčku, který ale ve skutečnosti není ničím jiným než balíčkem daňovým. Vláda Petra Fialy opakovaně deklarovala, že konsolidační balíček bude tvořen ze dvou třetin úsporami na výdajové straně a pouze z jedné třetiny zvyšováním daní českým domácnostem a firmám. Dozvídáme se od ministra průmyslu, že v případě MPO bylo jako nalezená dotační úspora kalkulováno plánované přenesení podpory obnovitelných zdrojů energie od státního rozpočtu zpět na domácnosti. Dozvídáme se od ministra školství, že v kapitole MŠMT bude tato úspora ve výši 2 miliard kompenzována novou půjčkou evropských finančních mechanismů ve výši 45 miliard. Ministr financí Zbyněk Stanjura dokonce opakovaně odmítl reagovat na konkrétní dotazy médií.
Tak proč to děláme celé v této době? Takže zmatek kolem toho je. Ale spíš si zodpovězme jinou věc, to si musíte holt vyřídit teď, tak jste si to takhle nalajnovali, tak holt budete teď vysvětlovat všem a dělat různé ústupky. Ale že to razí jako vlajkovou loď ódéeska, to prostě není normální. Nezlobte se na mě. Ne, nezlobte se na mě, jsou to výmluvy a velmi dobře to víte. Ódéeska je největší stranou a úplně jste se nechali převálcovat progresivisty, aktivisty, já nevím, socialisty, já nevím, jak bych to nazval. To fakt není kompromis. Vy se stáváte součástí této vládní sestavy s plnou polní, to znamená, včetně ideologie. Vy nám velmi často něco vyčítáte. Fajn, dobrý, beru to, to patří k parlamentní diskusi, demokracii. Vzpomínáte si, jak jste nám vyčítali, že jsme vládli s ČSSD za podpory KSČM? Ano, vládli jsme za podpory KSČM, to je pravda. I přesto, že jsme to fakt neměli jednoduché, protože jsme byli menšinovou vládou, navíc tedy s tichou podporou KSČM, tak jsme ustáli to, že jsme daně nezvýšili. A garantuji vám, a musíte to vědět, že ten tlak na zvyšování daní byl. Ale vy jste tam jako ODS nejsilnější stranou a na rozdíl od nás jste se nechali totálně převálcovat! Proč jsme nezvyšovali daně? A stojím si za tím! A zase se usmíváte, protože to víte, že to tak je, že se nevyřeší. Krátkodobě ano, možná, ale ztratí se motivace, ztratíte výkonnost. Kdyby to zase nebyla lež. Když řeknu konec dotačního byznysu, zazní to krásně a všichni racionální lidé si musí říct: fajn, to dává smysl, přece nebudeme už neustále dávat těm takzvaně nezbedným podnikatelům neustále další a další peníze, budeme pokrucovat prostředí a tak dále. A mnozí vám za to zatleskali, včetně novinářů a tak dále. A tady se vám snažím vysvětlit, že neušetříte prakticky nic. Můžete ušetřit, ale nenazývejme to dotačním byznysem. Já bych to neudělal, ale respektuji. On přijde na vládu s tím - ministr průmyslu - že se má vrátit těch 18 miliard, které si správně převzal na sebe stát v době energetické krize, po čemž jsme volali, na svoje bedra, aby se aspoň trochu odlehčilo domácnostem a firmám. No ale pak tedy se musí říct, co se s tím udělá. Tak se to nevyplatí tedy těm investorům? A bavme se o tom, kdo byl tím strůjcem. Většina z vás tady nebyla, drtivá. Kdo tady byl, všichni víme, kdo si to prolobboval. Celkem 44 miliard korun, z toho 18 miliard korun jde za domácnostmi a za firmami. Čili tam už nestojí žádní solární baroni. Tam stojí ti, kteří normálně zainvestovali. My jsme proti tomu bojovali. A to je podle mě férová cesta - že jim snížíme jejich výdělek, to znamená marži. Tam se to dá nastavit, nebudu teď to komplikovat jak. Ale možná si vzpomínáte na rok 2021, přišli jsme s tím, že jim snížíme jejich výdělky. To se mi zdá docela fér.
A mlčí k účasti českých firem na výstavbě nových jaderných zdrojů. Český hrubý domácí produkt by mohl se zvýšit až o 234 miliard korun a příjmy do veřejných rozpočtů až o 96 miliard. Já si myslím, že tato čísla opravdu nejsou zanedbatelná, a proto považuji za velmi žádoucí a klíčové, aby se český průmysl do výstavby jaderných bloků zapojil v maximálně možné míře. Na straně státu, respektive MPO, však žádnou aktivitu v tomto směru nevidím. ČEZ ani vláda směrem k potenciálním dodavatelům nedala žádný požadavek na procentní zapojení českých firem.
Nyní vystoupí pan poslanec Radek Vondráček a připraví se pan poslanec Josef Kott.
Využiji část své interpelace na to, abych poukázal na to, že tu není ani jeden ministr. Bohužel jsem neměl možnost přednést celou interpelaci.
Na to, co bylo předneseno, bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. Nyní pan poslanec Josef Kott, připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková.
Vážený pane premiére, vaše vláda má v programovém prohlášení podporu digitalizace v České republice jako takové a pan náměstek ministra zemědělství mluví o tom, že je to jedna z významných priorit pro nadcházející období i nového pana ministra. Jde o digitalizaci, chytré zemědělství, precizní zemědělství, Zemědělství 4.0 a v návaznosti poté na směrnici o udržitelnosti. Domnívám se, že tato záležitost přesahuje kompetence Ministerstva zemědělství, a protože je to provázáno na Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, proto se s touto otázkou obracím na vás, pane premiére.
A nyní prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Děkuji vám za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, vaše vláda se v poslední době opravdu nepěkně vybarvila. Rodiny s dětmi do tří let věku to připraví ročně nyní minimálně o 17 300 korun, rodiny s dítětem nebo dětmi ve věku čtyř až sedmi let dokonce o 42 000 korun ročně a to je zásadní zásah do příjmů těchto rodin. Proč jdete touto cestou, když navíc dle posledních dat rapidně klesá porodnost, což je jednoznačně negativní trend? To je podle vás spravedlnost a prorodinná politika v podání vaší vlády? Jaký je váš osobní postoj k tomuto tématu? Proč pracujícím rodinám s malými dětmi takhle berete? A co lidé se zdravotním postižením?
Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí paní poslankyně Karla Maříková, připraví se Tomáš Kohoutek.
Dával jste nějaké pokyny do policie, aby se to případně připravilo? Děkuji.
Mě vždycky taková ta péče o to, co tady je... Já vás prostě vždycky poslechnu. Na to už jsem si také trochu zvykl. Nicméně teď mně to neradíte, jak tak slyším, a to je pro mě důvod, abych to neplánoval zavést. To je krajní instrument, který budeme zavádět ve chvíli, kdy ta čísla budou vyjadřovat nějaký zásadní nárůst. My jsme v kontaktu s novým slovenským ministrem vnitra. Dnes s ním můj náměstek na Slovensku přímo jednal. Jsme v kontaktu s německou ministryní vnitra Nancy Faeser a sledujeme veškeré migrační toky ve střední Evropě. A pouze jsem řekl, že česká strana je připravena zabezpečit bezpečí našich obyvatel i tímto krajním řešením, pokud by k tomu situace nazrála. A tady jasně dodávám na mikrofon a do éteru, že ta situace k tomu jednoznačně nenazrála.
Je zájem o doplňující otázku. Prosím.
Zatím je tam nedáváme. Ale ono se opravdu ukazuje, že se neposloucháme. Cizinecká policie mimochodem dostala i v rámci ankety Policista roku ocenění zvláštní ocenění jako útvar, který se maximálně podílel na bezpečnosti obyvatel České republiky.
Jedná se vlastně o ten azylový migrační pakt. Všichni plédují za pana ministra vnitra. Všichni se prostě ptáme. informoval, pak to tam bylo jaksi doplněno. A to je ta věc, to je ta rámcová pozice, já ji tady před sebou mám, tu rámcovou pozici. Já jsem si ji kompletně nastudoval, je to poměrně odborný text, který...
Sám budu hlasovat i pro to, o čem teď jednáme. Ale mám úctu i k těm, kteří mají jiný názor. Dneska ráno jsme se napříč politickými stranami někteří setkali k ranní modlitbě ve sněmovní kapli a sjednotili jsme se v modlitbě, i když pocházíme z vládních stran i z opozice. Tak chci připomenout to, abychom nezapomněli na to nejpodstatnější: že jde o člověka, že jde o mír.
Děkuji, pane poslanče. Poprosím všechny o ztišení.
Tak vypadá situace podle mého odhadu v Poslanecké sněmovně, byť si myslím, že to označení manželství možná ještě nebude schválené. Myslím, že každý z nás má v tomto ohledu výsostné právo na vývoj svých názorů v souvislosti právě s vývojem společnosti. Ne každý to ale chce udělat, a má na to také právo. Španělsko, Irsko ani nezmiňuji, to už bych se opakovala. Odpověď se nabízí: právě proto, abychom ten předcházející návrh minimálně zpochybnili, anebo přímo aspoň nepřímo řekli ne. Nicméně uzavírám, že tím nedeklarujeme, pokud to posuneme do druhého čtení, tak tím nedeklarujeme nic jiného než to, že nesouhlasíme s tím, abychom v České republice podpořili ten návrh, který předcházel, to znamená zakotvení institutu manželství pro stejnopohlavní páry. Ale chápu ty, kteří budou hlasovat právě s ohledem na to, aby byly rovné podmínky a start pro všechny takovéhle návrhy. A já se zdržím, protože si myslím, že ve skutečnosti jde jenom o deklaraci, nikoliv o vážně míněný návrh na změnu ústavní normy, ústavního zákona. Děkuji.
Děkuji, paní poslankyně. Máme zde dvě faktické poznámky - paní poslankyně Nováková a poté pan poslanec Balaš.
Děkuji, pane předsedající.
Milá paní kolegyně Nováková, Nino Nováková, vaším prostřednictvím, já si to ještě poslechnu. To se ukáže v rámci projednávání ve druhém čtení.
Ale samozřejmě, a tady vám dávám za pravdu, já osobně jsem pro systémové řešení. Myslím si, že tady má být rovnost mezi jednotlivými sbory. Nevím, proč by měl být rozdíl mezi celníkem, mezi příslušníkem Vězeňské služby a policistou a hasičem. Proto je s Ministerstvem financí skutečně vyjednáno, že částka 300 milionů korun ročně, která bude dostatečná jak pro policisty, tak pro hasiče, se rozpočtovým opatřením objeví v rozpočtu a zpětně tyto peníze, které do toho musela vydávat jednotlivá krajská ředitelství, jim tímto způsobem budou vykompenzována. Ale ten fakt, který... Ještě jednou opakuji, tento příspěvek je vyplácen. Je vyplácen. Jednání s Ministerstvem financí běží, ta nejsou samozřejmě z logiky věci za žádné vládní konstelace úplně jednoduchá, obzvlášť v této nejednoduché ekonomické situaci. Na druhou stranu vytvořit rovnost mezi jednotlivými ozbrojenými sbory, i co se týče stravovacího příspěvku, je z mého pohledu samozřejmě žádoucí. A je můj závazek po dohodě s vedením těchto sborů, že tento příspěvek tedy bude trvalým nárokem rozpočtu pro příští rok a ta suma se objeví i v rozpočtu letošního roku.
Nejprve dáme příležitost vystoupit panu poslanci Langovi, který má faktickou poznámku.
Každý ten kraj prostě má na to trošku jiný pohled, to znamená i třeba z toho objemu prostředků, které na to dává. Někdo dává více, někdo dává méně. Je to asi špatně. To znamená, tady asi nebude z naší strany nějaký rozpor.
Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím. Děkuji za dodržení času. Pan ministr bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji. Obdivuhodný tematický rozptyl během faktické poznámky, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající. To znamená, máme tady odpověď na interpelaci, která se týká stravovacího příspěvku. On ale vyplácen historicky nebyl. Víte to? Za vaší vlády, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající. Protože do té doby, nevím, jste se tím nějak nezabývali? A byl vyplácen ve všech krajích v České republice a byl vyplácen všem policistkám a policistům. A to ještě jednou zdůrazňuji. A vůbec neslibuji všem a všechno. Samozřejmě že budeme hledat úspory v rezortu, a to podstatné úspory. Je tady x věcí, které se mají řešit. Třeba náklady na odposlechy v České republice stouply na 480 milionů korun ne kvůli tomu, že se více odposlouchává, ale kvůli tomu, jaký systém nastavil ČTÚ, jakým způsobem se proplácejí. Myslím, že jsme se o tom i spolu bavili a byli jsme v tom zajedno. Tady to jednání s ČTÚ může znamenat, že třeba právě úsporu přesně na ten stravovací paušál, který tvoří 300 milionů ročně, najdeme.
Také děkuji, za dodržení času.
Děkuji za slovo. Já vám to, pane ministře, přesně řeknu, jak to bylo. Já u toho seděla, u těch jednání, vy ne. Tak u těch jednání za naší vlády, logicky jste u nich sedět nemohl. Tam nešlo o žádnou politiku, o žádné volby. A když jsme navyšovali peníze pro Ministerstvo vnitra, tak jsem vždy chtěla rozumět tomu, kam ty peníze jdou. A ty peníze nemají mašličky. To znamená, těch 300 milionů tam vždy v tom rozpočtu bylo.
Ale dříve, než tento zákon byl schválen, měl své porodní bolesti. Tehdy se hledalo 101 hlasů pro schválení tohoto zákona. Druhé hlasování, protože to první se prohlásilo a zpochybnilo, hlasovalo 102 poslanců. I toto bylo zpochybněno a nakonec třetím hlasováním byl zákon přijat. Když se podívám na vystoupení například předsedy spolku Prague Pride Česlava Valka - hovoří o tom, že jejich právník prošel celý zákon o registrovaném partnerství a našel rozlišnosti s manželstvím ve 105 paragrafech. Ty základnější se například týkají adopcí, společného jmění, registrovaní partneři nemají právo na vdovský a vdovecký důchod. Dotýká se to také bydlení: když si partner koupí družstevní byt, může být členem družstva jen jeden z nich. Jsou tam ale i detailnější rozdíly. Když je například někdo členem bezpečnostních sborů, ať už voják, nebo policista, jsou tu rozdíly ještě větší. Pro nás jako konzervativní stranu KDU-ČSL je manželství symbol a důležitý význam.